Takže můžeme o tom klidně hlasovat ještě jednou - o přikázání výboru i o tom původním návrhu, máte úplnou pravdu. Takže dál pan poslanec Stanislav Grospič s faktickou. K tomu se ještě dostaneme.
Ale vnímám to tak a vnímá to tak i Komunistická strana Čech a Moravy, že přes řadu chyb, které tam jsou, bychom asi měli v ústavně-právním výboru, pokud bude tato vůle tady, diskutovat tento tisk, který teď projednáváme, s tím předchozím, který jsme pustili. Ale i ten, který bude následovat, protože ony jsou navzájem tou materií propojené. A to si na rozdíl od kolegů Pirátů myslím, že je hluboce ve prospěch občanů a velice potřebné - fixace senátních obvodů.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji za slovo.
Takhle to tady vyznívalo, nicméně teď to bylo explicitně řečeno. Právě, já jsem to u pana poslance nevnímal, že to bylo takhle řečeno, že chce, aby bylo hlasováno. Takže tady je teď návrh.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl za poslanecký klub KDU-ČSL podpořit, nakonec jsem pod tím tiskem 466 také podepsán, jeho projednání. Většina věcí obsahových, meritum věci tady bylo zmíněno.
Děkuji a nyní pan poslanec Jan Hrnčíř s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pokud tu hranici zvedneme, zatížíme tím městské a obecní úřady, a už teď je samozřejmě problém i z pohledu majitelů třeba obchodů, kdy ti, co kradou v těch obchodech, tak si dávají pozor, aby se dostali do té hranice 5 tisíc korun. Nemusí přece končit pachatelé krádeží za 5 tisíc korun ve vězení. Takže já podávám návrh na zamítnutí tohoto tisku.
Máte slovo.
Takže my chceme být jenom spravedliví, chceme, aby korespondovala ekonomická realita trestní represi, a to je všechno.
Ještě faktická poznámka Dominika Feriho, Jana Hrnčíře a potom řádná přihláška pana Zdeňka Ondráčka. Také faktická? Nyní faktická poznámka Dominika Feriho. Nyní faktická poznámka pana poslance Hrnčíře, připraví se Zdeněk Ondráček.
Já bych jenom krátce zareagoval, proč navrhujeme to zvýšení. Děkuji.
Já chci jenom upřesnit to, co tady řekl z toho ekonomického hlediska pan poslanec Hrnčíř. To je lichý argument.
Pan ministr? Pan zpravodaj? Takže nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přihlášeno 130 poslanců, pro 125, proti žádný. Mračková Vildumetzová.
Určitě úplně to samé chtěl říct pan Kupka.
Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Chápu tedy, že budeme hlasovat o tom jednom jediném návrhu na prodloužení o 20 dnů. Máme tady návrh pan poslance Mikuláše Ferjenčíka na prodloužení lhůty pro projednání o 20dnů. Já vás znovu odhlásím. Chcete odhlásit? Já to znovu ukončím.
Samozřejmě že jsme si vyžádali statistiky Nejvyššího státního zastupitelství. Byly nám předloženy. Čili těchto pachatelů nebude moc, to nezatíží skutečně správní úřady.
Už nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, a pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí. Ještě zagonguji, aby ti, kteří měli jiné diskuse, se mohli vrátit z předsálí. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 93, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání ÚPV jako garančnímu výboru. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak. Končím bod číslo 134, děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Jde o Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám ve druhém čtení předložila návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění živnostenský zákon. Tento zákon byl schválen už v minulém volebním období Zastupitelstvem hlavního města Prahy, a to z toho důvodu, že nejen Prahu, ale některá další historická města tíží závažný problém, kterým je nekvalitní poskytování průvodcovských služeb. Bohužel tento princip, tento veřejný zájem už jedenáct let není promítnut v živnostenském zákonu a právní úprava je taková, že dnes se pro vykonávání průvodcovských služeb nevyžaduje vůbec žádná odbornost. Proto se turisté potkávají - a my to sledujeme často v Praze - s tím, že jsou jim poskytovány nekvalifikovanými průvodci naprosto zavádějící, nepravdivé informace o kulturním bohatství Prahy a České republiky. Náš návrh je motivován právě cílem toto změnit a zavést určitou vyšší odbornost pro vykonávání činnosti průvodců.
Tak, pane zpravodaji, máte slovo.
Ty připomínky chodí i od obcí, chodí od občanů. A opět spory by rozhodoval úřad regulační.
Děkuji. Děkuji sněmovně, že zachovala klid.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Máte slovo.
A myslím si, že tady není úplně optimální to usnesení, které tady zaznělo, byť získalo na jednání hospodářského výboru v ten okamžik většinu. Proč má vlastník nemovitosti, který i řádně platí za elektřinu své faktury, strpět na svém domu, na své nemovitosti zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie, a tedy pro byznys jiného subjektu? A v situaci, kdy rekonstruuje tuto budovu, tak musí nést náklady na tu danou přeložku v ten daný okamžik. A zazněly tady částky, které hovoří o tom, že tyto náklady jsou v desítkách tisíc korun. Takže prosím pěkně, neměňme paušálně přístup. Já jsem si vědom toho argumentu, který tady možná zazní, že je tady připravovaná novela energetického zákona. Rodinám, které se snaží zajistit své bydlení. Tak vás prosím pěkně, abyste zvážili, jakým způsobem přistoupíme k tomu rozhodování.
Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji vážený pane předsedající. Já osobně nemám nic proti tomu propustit to do třetího čtení.
A návrh na vrácení zpět k projednání výborům zatím nezazněl. Pan poslanec Jurečka, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, obsahově představil zastupující ministr pan Zaorálek.
My to tam teď na kraji řešíme trošku. Nicméně zde je potřeba říct, že součástí tohoto zákona je i to škrtnutí senátních obvodů z vymezení volebního zákona do Senátu, nebo zákona pro volby do Parlamentu, kde je současně jak Sněmovna, tak Senát, tak se tam škrtá vlastně to vymezení volebních obvodů. A to je věc, na které zjevně není shoda u toho předchozího ústavního zákona. Pak myslím, že už by byla nalezena shoda a bylo by možno to poslat dál. Ale nevím, jestli to je vhodné navrhovat.
Je to k proceduře? Tak to beru jako protinávrh.
Můžeme se tak dohodnout.
Nejdřív budeme hlasovat o protinávrhu, potom budeme hlasovat o tom prvním návrhu. Žádost o odhlášení.
Já jenom souhlasím s těmi třemi měsíci, to mi přijde jako přijatelný kompromis.
Chápu to dobře? Vám nejde hlasovací zařízení? Mám tady na faktickou pana poslance Grospiče, ale vy jste říkal, že to bylo omylem, takže to ne. Máme další procedurální návrh. Nyní ještě na faktickou poznámku pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji za slovo. Takže dávám návrh na prodloužení lhůt pro projednání ve výborech o 30 dnů.
Takže prodloužení lhůty na projednání ve druhém čtení o 30 dnů. Návrh byl zamítnut.
Protože evidentně není shoda na tom předchozím ústavním zákonu. A já nevím, jestli tady je dostatečná shoda.
Ať máte příjemnou situaci.
Nicméně tento tedy nebyl, nebo byl vetován ze strany senátorů snad. Takže já nevidím důvod, proč na to spěchat.
Další dotaz byl pana kolegy Jiránka, kterého tady také nevidím, a ten se dotazoval, proč byl ve Spojeném království nebo Velké Británii v roce 2010 zaveden rychlostní limit invalidních vozíků. Tam mi také pomohl Parlamentní institut a odpověď je jednoduchá. Děkuji.
Ano, děkuji. Já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy v tuto chvíli. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. A předpokládám, že pan poslanec Veselý se hlásí. A nyní se táži, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tedy končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. A je zde bod Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, pane předsedající. Já bych potom ve třetím čtení toto nedoporučila schvalovat, protože to, že někdo zapomene na technickou prohlídku, neznamená, že bychom mu měli hned vozidlo odstranit z pozemní komunikace; že je třeba také určitá míra zdravého rozumu. Předložený návrh také reflektuje to, aby si vlastník komunikace řekl, co sám chce, jestli to vozidlo chce odstranit, či nechce, protože na nějaké komunikaci, kde projede jedno vozidlo za den, asi nebude chtít vyvíjet žádné úsilí. Je zde také možnost, aby vlastník komunikace zjistil majitele vozidla, tedy někoho, kdo je uveden v registru vozidel, což do této chvíle nebylo.
Také děkuji.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Podotknu, že návrhy, které jsou v systému, není třeba číst celé. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Polanský, Kořanová a Čižinský. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Milí kolegové, kolegyně, páni ministři, rád bych vám představil pozměňovací návrh, který jsme připravili společně s kolegyní Zuzanou Ožanovou. Dnešní legislativa pochází z roku 2000 a je poměrně rigidně svázaná do té míry, že to neodpovídá stavu potřeb dnešní společnosti ani možnostem digitálních technologií. Předložený pozměňovací návrh je variantní. Příslušné pasáže omezující možnosti obce škrtá v jednom případě úplně, ve druhém případě v omezenějším rozsahu bude záviset na nás, jak budeme odvážní a jakým způsobem umožníme obcím využívat tohoto práva. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k příslušným tiskům.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tuto novelu jsme uváděli už v prvním čtení.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, oceňuji iniciativu spočívající v předložení návrhu novely zákona o pojistném na veřejném pojištění, která by přinesla pravidelnou každoroční valorizaci výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za skupinu státních pojištěnců. Je důležité též upozornit na to, že výdaje o vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem podléhají dlouhodobému zpřesňování. Například údaje za první čtvrtletí roku 2017 jsou v současné době stále prezentovány jako předběžné, tudíž je potřeba legislativně stanovit, od které hodnoty se bude vyměřovací základ odvíjet. Další důležitou skutečností je, že vláda připravuje své vlastní legislativní řešení dané problematiky, které nebude vyvolávat výkladové pochybnosti.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila náš pozměňovací návrh. To je ale s ohledem na skutečnost, že odběr krve je v případě bezpříspěvkových dárců krve úkonem ve veřejném zájmu, velmi problematické. Podle našeho přesvědčení by tyto náklady neměli nést zaměstnavatelé, ale stát, respektive veřejné rozpočty, konkrétně systém veřejného zdravotního pojištění. Do něj by zaměstnavatelé měli odvádět pojistné, jehož výše bude snížena o výši náhrady, kterou zaměstnancům - bezpříspěvkovým dárcům poskytují. Výhodou tohoto uspořádání je, kromě spravedlivějšího rozložení ekonomické zátěže mezi jednotlivé aktéry, také posílení motivačních prvků. Za existence stávající úpravy jsme zaznamenali případy, kdy se zaměstnavatelé stavěli k účasti svých zaměstnanců na odběru krve velmi zdrženlivě, a to ze zcela zřejmých důvodů. Nepovažovali za spravedlivé, aby byl tento úkon ve veřejném zájmu hrazen z jejich soukromých prostředků.
Máte slovo.
Na rozdíl od některých rozpolcených stran my tento názor nepodporujeme, všichni poslanci i všech 21 našich starostů . Tlumočníci, realitní kanceláře, a teď dokonce i průvodci. A teď se tady Sněmovna ohnivě bude hádat, jestli budou mít jednu průkazku, nebo dvě průkazky. Ještě mi chybí, aby někdo přišel a stejnokroj vymyslel. To je asi váš vzor, tady většiny Sněmovny. Co je vám po tom, kdo provází turisty a co jim říká? Jestli jim to říká úplně dobře, nebo trošku špatně, nebo se soustředí na bulvárnější aspekty života ve městě a památek? To není žádný můj výmysl, to je v renomovaných časopisech, jeden článek za druhým. Mercedes, Continental a další. Ty naše kostelíčky, hrady a zámky. Tak ještě ohrozme náš turistický průmysl. A my jsme zásadně proti.
Nyní zde mám s faktickou poznámkou pana poslance Nachera. V tuto chvíli jediná faktická poznámka.
Tak on asi nikdo s kolegou Klausem nechce diskutovat. Ve všech metropolích, kde existují průvodci. Ale ten klondajk, co se děje s těmi deštníkáři, tak se tam běžte kolem toho Staromáku podívat.
Děkuji.
Takže člověk svobodně, když třeba nemá jinou práci, je ochotný v mrazu někde chodit, má komunikativní dovednosti, vy mu to budete zakazovat.
Děkuji.
Ale jsem rád za ten kompromis. A na ten kompromis, aby to bylo tedy komfortní pro většinu ve Sněmovně. Ale znovu do toho nechci zabrušovat, do této odborné debaty, protože to bych tady mohl argumentovat nekonečně. Takže jsem rád za ten kompromis, ten je v pořádku.
Takže pokud se někdo další nehlásí z místa, tak já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Nejdříve paní navrhovatelka, poté vyzvu zpravodaje.
Jak už jsem uvedla vlastně v úvodu, tak já za Prahu souhlasím s tím, aby se šlo cestou nějakého kompromisního návrhu, protože nám jde o řešení těch problémů. To si myslím, že je úplně normální a že je mnohem lepší hledat cestu nějakého kompromisu a dohody a řešit problém, než nekonečně bojovat každý vzájemně o nějaké řešení, které podle každého je ideální. Takže jakýkoliv posun směrem k tomu, o co Praze jde, tak bude vítán. On zde velmi plamenně mluvil o tom, jak je nepřípustná regulace tohoto odboru, že to je vlastně skandál, že to je nepřípustné. Protože mám historickou paměť, ale může si to kdokoliv ověřit, tak od roku 1989 až do roku 2008 byla toto vždycky vázaná živnost a jenom pozměňovacím návrhem přijatým v Poslanecké sněmovně to bylo přesunuto do živnosti volné. Nikdy zde nebyl předložen žádnou vládou, ani vládou pod vedením Václava Klause staršího, kde byl otec Václava Klause mladšího premiérem, tak nikdy pravicová vláda nepředkládala, že by zde neměly být žádné požadavky, žádná taková úprava. Takže já si myslím, že to jsou jenom takové plamenné, asi politické řeči a že se vůbec nezakládají na realitě. Máme řešit věcné problémy a nedělat z toho věcného, odborného problému nějaké zásadní politické téma. A to, že to řešení odborně je různé v různých zemích, tak právě dosvědčuje to, že z 28 členských států Evropské unie je nějakým způsobem regulována ta činnost průvodcovská ve 13 zemích včetně Francie, Maďarska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Itálie. Takže ta řešení jsou možná různá a jde jenom o zvážení, k čemu se přikloní Parlament. Není to žádný ideologický problém, je to jenom problém věcný.
Přihlášeno 115 poslanců, pro 115, proti žádný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Pak dochází k prodloužení volebního období v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny tak, aby se konaly do 90 dnů od jejího rozpuštění.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k obsahu, který tady přednesl pan ministr Zaorálek, nemám, co bych dodal.